A já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Já jsem chtěl požádat o přestávku na poradu klubu hnutí SPD v délce dvou hodin.
To je nutné odmítnout prostě, to je absolutně nepřijatelné a to si prosím vyprošujme, aby toto bylo zde bagatelizováno a dáváno do souvislosti.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková, poté je k faktické poznámce přihlášen pan předseda Fiala. Paní poslankyně, prosím.
To jediné, co je spojuje, je pomoc Ukrajině, to jistě. Čili možná že by bylo dobré se tady na to soustředit a zvážit, jestli by se nemělo to usnesení rozdělit. A pak mám dotaz velmi konkrétní.
Jinak poprosím, abychom dodržovali čas. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan předseda Fiala.
Tak mě vyprovokoval pan předseda Žáček zase tím, že tady SPD hájí nějaké prokremelské názory. Já chápu, že to musíte říkat, asi vám to někdo řekl. Ale my, pane poslanče Žáčku, prostřednictvím pana předsedajícího, hájíme české názory. České národní zájmy. Protože všichni dobře víme, že ta válka, nejenom že válka je zlo, jak tady bylo správně řečeno, ale válka může eskalovat kdykoliv a přestat být řiditelnou a eskalovat do střední Evropy. To budou statisíce a možná miliony mrtvých ve střední Evropě. To znamená, my jsme přesvědčeni, že prostě tu válku za každou cenu musíme zastavit. A to, že nepomáháme. My přece pomáháme. SPD odsoudilo za prvé ruskou agresi, tak jako agresi každou jinou, která byla. Takže to za prvé. Takže pomáháme. Ale prostě nechceme válku. Válka je čisté zlo. A každá válka končí mírem a my chceme, aby se o tom míru začalo mluvit. To snad je legitimní a na to máme právo. A jestli Kreml má stejný názor, že by válka měla skončit, tak je to jenom dobře.
Další faktická poznámka, pan poslanec Lochman. Prosím, pane poslanče.
Tak já bych se vrátil k hlasování o sankčním zákonu. No tak sankční zákon byl ten, který nám umožní jako České republice rozhodovat si sami. Vy jste ho odmítli, nehlasovali jste pro něj, přitom je to přesně ten zákon, který nám umožní si vytvořit vlastní sankční seznam. Já jsem to tenkrát nepochopil, proč nechcete, aby Česká republika se mohla sama rozhodovat, kde my jsme si mohli sami rozhodovat bez EU.
Tak vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky, a sice pana poslance Žáčka.
Nechcete rozšíření války, nechcete eskalaci, jak jsme slyšeli, a zároveň jste proti tomu, aby ukrajinští vojáci byli cvičeni u nás, kde ta válka není. Nebylo by to bráno z naší strany jako ta eskalace? Tady to riziko, že budeme do něčeho zataženi, respektive že budeme označeni za to, je daleko nižší. Pan kolega Kobza, znova opakuji, tady před chvilkou řekl, že by tam tedy naše jednotka výcviková měla přímo jet. To znamená jet na Ukrajinu.
Děkuji pěkně. To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy, do které je už poměrně dlouho přihlášen pan poslanec Metnar.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, páni ministři, dovolte mi i z mé strany tento návrh okomentovat. Účast Armády České republiky na mezinárodních misích přispívá ke stabilizaci oblasti, které jsou opravdu důležité pro bezpečnostní zájmy České republiky a širšího euroatlantického prostoru. Česká republika je v této oblasti dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Je tomu tak i v době, kdy Evropa čelí zásadním bezpečnostním výzvám, a je strategickým bezpečnostním zájmem České republiky podílet se na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability. I přes tuto skutečnost nelze opomíjet ani snižovat význam podílu mezinárodních organizací na stabilizaci bezpečnostní situace v dalších krizových regionech, například na Blízkém a Středním východě nebo v některých zemích západního Balkánu.
Zákonem o státní službě tomu dáváte korunu. Ale ještě předtím zmíním vaši kritiku, která směřovala, určitě si na to vzpomínáte, k počtu státních zaměstnanců. Vzpomínáte si, jak jste se nám vysmívali a říkali jste, zvyšujete počet státních zaměstnanců? A my jsme vám argumentovali tím, že počet úředníků klesá, ale že roste počet pedagogických pracovníků, protože je více dětí, že roste počet policistů, protože potřebujeme posílit bezpečnost, že roste počet vojáků mimo jiné i z důvodu jejich enormního nasazení v době covidové krize a že roste počet hasičů ze stejných důvodů. Ignorovali jste toto, vysmívali jste se nám. Máte navíc 8 000 státních zaměstnanců. A když vám to řekneme, tak jaký je váš argument? Ale to nejsou úředníci, to jsou lidé, jako jsou policisté, jako jsou vojáci, jako jsou pedagogičtí pracovníci a podobně. Chytli jste se do vlastní pasti. Neudělali jste s tím vůbec nic, ale to vám nevyčítám, protože chápu, že počet pedagogů musí logicky růst s počtem dětí a nemluvě o vojácích, případně hasičích a policistech. Ano, všichni vaši kamarádi, kamarádky, milenci, milenky, milenci milenců, milenky milenek a opačně, všichni ti budou mít ideální příležitost nastoupit na pozice, vysněné pozice ministerských náměstků. Je to politický náměstek, který tam může přijít bez jakéhokoliv systémového výběrového řízení, bez jakékoliv kvalifikace, čistě proto, že chcete ovládat ministerstva politicky. Zapomeňte na to, že leží na ministrech, ministr nezvládne svoji práci absolutně ve smyslu odbornosti. Všem těm dneska vzkazujete: nad vámi budou politruci, vy pomašírujete na pozice vrchních ředitelů. A to, že jim necháte stejné peníze, o to se nehraje. Uvědomte si, že to jsou lidé, kteří zodpovídají velmi často za miliardy, někdy desítky miliard korun, a dokonce někdy i přes sto miliard korun. A samozřejmě že jim záleží i na jejich společenském ocenění, postavení. A vy je dneska dehonestujícím způsobem pošlete pod politruky. Problém není v tom, co se nám snažíte říct, že všechny tyto změny budou stát pouhé stovky milionů korun.
Dříve jsme byli spíše zvyklí, že se na půdě Poslanecké sněmovny řešily zákony - spíše zákony - vrácené Senátem, který byl pro naši vládu druhou opozicí. Asi nikdo si snad nemyslí, že tím důvodem je, že by snad kvalita navrhovaných zákonů se tak zásadně zvýšila. Existuje jednodušší vysvětlení. Je to jednoduše proto, protože většina je teď v obou komorách Parlamentu stejná. A Senát teď logicky hájí politiku svých stran, hájí vládní politiku. Respektuji to, taková byla vůle voličů, ale také v přímém přenosu vidíme, že to nemusí být úplně zdravé. Proto jsem ráda, že v tuto chvíli v tomto případě zafungoval ten druhý pojistný prvek, který nám dává ústava, a to je prezident republiky, který svým vetem upozornil, že novela zákona o státní službě není ničím jiným než vytvářením nových trafik, pašalíků a teplých míst pro svoje známé. Když jste tu minulý pátek rušili zákon o elektronické evidenci tržeb, hovořila jsem o tom, že nás vracíte do devadesátek. Tenkrát zažívala šedá ekonomika zlaté časy a vy jste svým jen a pouze politickým rozhodnutím tuto dobu vrátili. Dobrovolně jste připravili státní rozpočet o každoroční příjem 13 miliard. Četla jsem komentáře politologů, reakce ekonomů, a dokonce nejen ti čeští, ale i zahraniční nad tím kroutí hlavou. Česká republika prostě udělala krok zpět. A já jsem si v podstatě jistá, že dřív nebo později se k nějakému elektronickému systému, byť ne třeba EET, budeme vracet. A víte, co bylo dalším takovým symbolem devadesátých let? Byly to trafiky. Bylo to rozdělování pašalíků známým a lidem spřízněným s tou či onou tradiční politickou stranou, političtí náměstci, kteří se na své posty dostanou jen proto, protože mají tu správnou barvu stranické knížky, a po volbách vždy vyklidí šuplíky, sbalí si svou agendu a jdou zase na čekanou. Kontinuita minimální. To bylo to, co lidem tolik vadilo. To bylo to, kvůli čemu lidé ztratili důvěru v politiku, a ano, nebojím se to přiznat, to byl i jeden z důvodů, který zapříčinil to, že dlouholetí voliči vašich stran začali hledat nové politiky, kteří ty poměry změní. Tak a teď v přímém přenosu vidí, že to nebylo dobou, že to bylo lidmi. Já tomu ale jednu stranu rozumím, vím, že politika je zejména uměním kompromisu a dohody, a také vnímám, že pět hladových krků je hodně a je těžké je nakrmit. To vás ale nijak neomlouvá. Vzpomínám si, jak jste před volbami mluvili o zeštíhlení státu, to byla přece taková vaše mantra.
Ano, zaznamenal jsem žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami opětovně. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní už bude postačovat nadpoloviční většina přítomných poslanců. Vidím, že kvorum je nastaveno správně. Takže já zahajuji hlasování o tomto druhém bodu usnesení a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl načten, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Ano, takže pro záznam.
Já myslím, že státní služba má depolitizačních a stabilizačních mechanismů více než dostatek, ba naopak, v průběhu rozpravy, která tady zaznívala, jsem byl spíše kritizován za to, že bychom některé stabilizační mechanismy, jako bazény a další, měli spíše vypouštět než dále naplňovat. Proto ani této námitce prezidenta republiky úplně nerozumím. Ostatně my jsme této zkoušce podrobováni jednou za čtyři roky, nikoliv jednou za pět let. Proto doporučuji, abychom veto prezidenta republiky přehlasovali.
Děkuji. Chce se ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Zuzana Ožanová? Tady jste, já jsem vás hledala v druhé části sálu.
Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si jako zpravodaj dovolím pouze shrnout, k čemu došlo, a posléze se vyjádřím v rozpravě. Ale nějak se neslyším, paní předsedkyně.
Ano. Páni kolegové, paní kolegyně, ještě jednou vás prosím o ztišení.
Prezident velmi stručně a výstižně shrnul své výhrady. Obdobně to platí pro uchazeče o služební místo vrchního ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení. Stanoví, že do služebního místa vedoucího služebního úřadu, vrchní ředitel sekce nebo ředitel odboru jsou osoby jmenovány na dobu pěti let, což předkladatelé odůvodňují tak, že se tím ve státní službě zvýší vnitřní konkurence a sjednotí kariérní postup.
Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale hladina hluku je skutečně příliš vysoká. Ano, mám vás tady v pořadí přihlášených. Nyní tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy už je několik přihlášených s přednostním právem. Jako první pan předseda Okamura, jako druhý pan místopředseda Havlíček. Následují paní předsedkyně Schillerová, paní místopředsedkyně Dostálová, paní zpravodajka a další přihlášení, tedy zatím přihlášená paní poslankyně Štefanová. Ostatní ještě jednou žádám o ztišení.
SPD bude znovu hlasovat proti drahým politickým trafikám a korytům pro politiky vládní pětikoalice. Vládní pětikoalice Petra Fialy chce totiž zavést neomezený počet politických náměstků na ministerstvech. Nezisková organizace. Další věc. Rozdělení společnosti?
Paní předsedkyně Pekarová se přihlásila s faktickou poznámkou. Paní předsedkyně, máte slovo.
Ty to vidíš. To je neskutečný, co vy tady předvádíte. Prostřednictvím předsedající, pane Okamuro, prosím vás, to systémové řešení je právě to, že sociální systém je tady připravený pomoci lidem, kteří to potřebují. Tak jsem vám reagovala na tento konkrétní příklad, který je jeden za všechny. Tomu strachu, který tady zaséváte proto, aby všichni se hroutili už jenom z té představy, že jim přijde taky taková faktura, i když se tak vůbec nestalo, aby měli strach z toho si vůbec jít o nějakou pomoc říct. To je to, co vy tady předvádíte. Myslím si, že pokud by nám skutečně šlo o občany všem, a nejenom některým z nás, tak byste tady takováto svá představení nepředváděl, protože byste právě lidi vyzval k tomu, aby ve chvíli, kdy to potřebují, se nebáli obrátit na stát. Ale to jste byli vždycky vy, kteří tady mluvili o nepřizpůsobivých, o příživnících, slušných lidech a podobných věcech.
Pane předsedo, vaše dvě minuty, máte slovo.
Takže vaším řešením je posílat lidi, kteří pracujou celej život, nebo dokonce už mají odpracováno, na sociální dávky! Položte to! Podejte demisi! To je přece neuvěřitelný, co vy tady říkáte. Ano, premiér Petr Fiala se taky tuhle v televizi chlubil, hned jsem to zkritizoval. On se chlubil v tom svém projevu, jestli pamatujete, tím, že stoupá počet lidí, kteří dostávají sociální dávky. Vy se chlubíte tím, že stoupají lidi, kteří dostávají sociální dávky. Přece tím řešením musí být právě to, aby lidi na dávkách nebyli. Vy jste vytvořili tu atmosféru strachu. Oni mají strach díky vaší nečinnosti, kvůli tomu, že jste nekompetentní. Oni mají strach o každodenní živobytí, že prostě nemají peníze, paní Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím. A vy říkáte, že tady někdo vytváří strach. Vám nejde o občany.
Vy jste totiž takový obchodník se strachem. Obchodník se strachem, který si na tom založil politický byznys.
Tak nyní se vracíme k dalším přihlášeným.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni a paní ministryně. Neostýchejte se, jsem zde zaslechl, neváhejte, nebojte se požádat si o sociální podporu. Stačilo už jenom dodat - my vám půjdeme příkladem. Zahájili jste tím, že jste symbolicky, ale nejenom symbolicky, fakticky přidali tři ministerské pozice. Vytvořili jste nové úřady, zbytečné úřady, pro výzkum, vývoj a inovace, který vykonával předtím svoji aktivitu úplně jinak, než jak je to dnes nadesignováno vámi. Stejně tak pro Evropskou unii. Máme ministra zahraničních věcí, máme premiéra, ale máme dneska ještě ministra pro evropské záležitosti, máme ministra pro legislativu. Nic z toho jsme neměli. Já vím, že řeknete, to jsou desítky milionů korun, jde o symboliku, nic více, nic méně, v době, kdy se má šetřit a kdy nám všem říkáte, a proto jsem tím zahájil, že se nemáme ostýchat, ne my, ale ti, kteří mají problém, chodit na úřady práce. Neměl jsem ani jednoho. Ale není normální rovněž to, že práci jednoho ministra dneska dělá devět dalších. Spočtěme si to, kolik to dělá peněz a zdrojů v horizontu třeba jednoho roku nebo doby, dokdy zde budete, protože nepochybuji, že se to poté opět musí zredukovat. Současně jste začali pod ideologickým pojmem deagrofertizace vyměňovat systematicky lidi ve státních organizacích, ale nejenom ve státních organizacích, ale i na jednotlivých ministerstvech. Ne, vy jste začali vyměňovat lidi, kteří byli pouze technicky spojeni s těmi, kteří tam byli před vámi a kteří byli z hnutí ANO, aniž byste si dívali na to, kdo je lepší a kdo je horší.
Můžeme tedy přistoupit k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí pan předseda Benda. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Nyní máme jeden hlasovatelný návrh a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na 13 dní. Zahajuji hlasování o tomto zkrácení lhůt. Tímto končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Dovolte, abych zahájil další bod číslo Máte slovo, pane ministře.
Je to návrh zákona, který už projednávala vláda ještě v minulém volebním období 25. listopadu 2021, kdy byl tento návrh zákona schválen. To znamená, prodlužuje se lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění. Upravuje se dále požadavek na podobu celního prohlášení. Mění se způsob vydávání certifikátů.
Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj. Děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan předseda Výborný. Máte protinávrh?
Mezi zeměmi Aliance a Evropské unie panuje shoda v pokračování další pomoci Ukrajině v celé řadě oblastí. Členské státy Evropské unie schválily, jak již zaznělo, 17. října letošního roku asistenční misi pro Ukrajinu zaměřenou na výcvik ukrajinských vojáků na území členských států EU. Já to jenom shrnu. Podle informací z výboru by v první části mělo být vyčleněno do 55 osob českého personálu. Do výcviku se chtějí zapojit až dvě desítky unijních zemí. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je opakovaným důkazem naší spolehlivosti a připravenosti se nadále aktivně zapojovat a zajišťovat mezinárodní bezpečnost. Za mě - já tuto misi podpořím.
Z místa se hlásil do obecné rozpravy ještě pan kolega Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
A sice - nejenom já, ale i moji kolegové dostáváme spoustu emailů od našich spoluobčanů a prosím, neoznačujme je za prokremelské živly. Jsou to občané, kteří se prostě bojí.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Ano, paní ministryně.
Začnu hned od konce. Budu reagovat na pana poslance Králíčka. Ano, samozřejmě, všechno bude kontrolovat Vojenské zpravodajství.